Ptám se, kdo je pro. Pro jistotu ještě jednou upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jejím hlavním přínosem je předjednávání vybraných otázek spojených s evropskými fondy, tak aby pak během oficiálního jednání vlády a schvalování usnesení již nebylo nutné se v této agendě pouštět do detailní diskuse nebo technických aspektů. Platný zákon zmocňuje vládu, aby schválila statut rady, a stanoví, že členy rady jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, ministři a zástupci poradních a pracovních orgánů vlády.
Já myslím, že všichni z mého kraje to potvrdí. Ten vlak jede tak co půl hodiny. Můžete si vybrat ze tří dopravců. Nebudu propagovat ani jednoho. Buď bude plošný zákaz - a my mnozí říkáme , že to je nesmyslné.
Prosím, máte slovo.
Prosbu v tom smyslu, abyste ten zákon propustili do dalšího čtení a zkusili jsme to. Já si myslím, že máme šanci něco vymyslet. A povím ilustračně jeden z možných příkladů, jedno z možných řešení. My jsme si tu analýzu dělali a nějaké materiály, podklady máme. Konkrétně v mém případě ze slovenského Autoklubu, jak funguje ta situace na Slovensku. V současné době tam kamiony jezdí devadesátkou a to předjíždění je zakázáno. A ty obavy, které tady zazněly, že bude nějaká dlouhá, nekonečná kolona kamionů a podobně, tak Slováci je mají opět - a to jsem tady už dneska říkal - exaktně pojmenované. Nemají tam jenom obecně řečeno, že se nemá předjíždět, pokud není dostatečná rychlost a podobně. A tady tedy v tom, co říkáte k dopravní policii, kolegové, máte pravdu. Suma sumárum to, o co chci, kolegyně, kolegové, poprosit - dejme tomu návrhu šanci. Propusťme ho do standardního procesu. Pochopitelně nezkracujme lhůty. Věřím, že to řešení můžeme najít.
To je zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím.
Ne, neřekl jsem všechno. Došel mi čas. Byl jsem disciplinovaný, poděkoval jsem za upozornění. Já se k tomu vrátím. Jenom to zbytečně uspíšíme, protože řekneme, že už musíme. Pan ministr mi říkal, že yetti už je v meziresortu - bodový systém. Já jsem k tomu poměrně skeptický, ale zrovna si myslím, že tohle je přestupek, který by se měl trestat opravdu přísně. Ale to naše dopravní policie prostě neřeší. První krok by měl být: důsledný tlak ministra vnitra na policii. Já s tím v zásadě souhlasím, ale potřebuji vidět nějaká fakta, nějakou činnost. A mnohem bezpečnější a mnohem účinnější je ta policie přímo na té silnici. Je to mnohem lepší než ty kamery, které jenom produkují fotky. Možná to plní nějaké pokladny, ale k zlepšení bezpečnosti silničního provozu to nijak nevede. To je podle mě klíč k tomu. A pak se můžeme bavit, potenciálně se můžeme bavit, když se ukáže, že ten zákon potřebujeme změnit. Já říkám, ty inteligentní dopravní značky jsou mnohem lepší řešení.
Naskočily mi tady faktické poznámky.
Již jednou tato Sněmovna zažila tuto debatu a tehdy jsme se všichni nechali ukolébat tím, že prostě je to o řidičích, o apelu, o tom, že policisté mají pracovat. Kamiony jezdí ještě hůř. Všude máte inzeráty: Pojďte. To si řekněme.
Samozřejmě že pokud to bude delegovat na nějaké nižší funkcionáře, tak to bude doprovázet nějakou příslušnou metodikou. A volat teď po nějaké metodice je z mého názoru předčasné. Prosím, nechme to na tom policejním prezidentovi, nechme to na tom generálním řediteli Hasičského záchranného sboru. My jsme jim dali důvěru, aby ty sbory vedli. To jsou profesionálové, kteří nespadli z Marsu. A prosím, nesuplujme tady práci policejního prezidenta a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Neumíme to a nedopadne to dobře. To znamená, nechme to na nich! Ten zákon je stručný, jednoduchý.
Ano, děkuji za návrh, padl v rozpravě.
Vážené dámy, vážení pánové, příslušníci bezpečnostních sborů, a omlouvám se za ten výraz, nemohou být normálními občany, protože mají práva a povinnosti, aby mohli plnit ty své důležité úkoly, které jsou dány zákony. Musíme na ně tímto prizmatem pohlížet. Mají specifické právní postavení, aby je mohli vykonávat, aby mohli dokonce zasahovat do práv jiných občanů. To se týká zejména policejních orgánů. Já se domnívám, a tady to zatím nezaznělo, že pokud otevřeme tuhle Pandořinu skříňku a uvědomíme si to úplně od začátku, tak dojdeme za chvilku k výsluhám. Proč dostávají policisté ty výsluhy? Právě proto, že jsou omezeni v těch právech s ohledem na to, jaké je jejich postavení v rámci bezpečnostních sborů. Čili za chvilku se dostaneme k tomu, že budou zpochybněny jejich výsluhy právě proto, že si budou vydělávat v těch závazcích mimo to. A pokud bychom měli podpořit, tak podpořme tu vyzkoušenou variantu, kterou mají vojáci a která je v jiné právní normě.
To znamená, že s kým si to pan ministr bude projednávat, je jeho věcí. Předpokládám, že to bude projednávat právě s těmi služebními funkcionáři a s těmi manažery, kteří u policie jsou. Nechtěla jsem, abychom tady lidovou poslaneckou tvořivostí dávali taxativní výčet.
Já jsem to s nimi projednal. Projednal jsem to s vedeními bezpečnostních sborů a s odboráři a toto je výsledek. To znamená, já těžko můžu jít zpátky a říct: Vážení přátelé, to, na čem jsme se dohodli, se v Poslanecké sněmovně nelíbilo, předělejte to! Toto je výsledek kompromisu a dohody s vedením bezpečnostních sborů a s jednotlivými odborovými organizacemi.
Děkuji. Máme další faktické poznámky. Paní poslankyně Černochová a pan poslanec Ondráček.
Bavili jsme se o tom, že by součástí toho návrhu měl být nějaký katalog činností, u kterých nebudou policisté ve střetu zájmů. Nevím, jestli jste tento katalog činností, pane ministře, projednával se služebními funkcionáři. Zmiňovala jsem tady ekonomické poradenství, daňové poradenství. Mně nevadí publikační činnost, pedagogická, překladatelská, správa vlastního majetku, správa střelnice, komisaři, instruktoři - tam pravděpodobně je minimální riziko toho, že by se tito lidé někdy dostali do střetu zájmů. Myslím to dobře, protože pokud tady takový katalog činností nebude, tak se, pane ministře, dostanete do situace, že to, co povolí jeden služební nadřízený jednomu policistovi, tak v případě, že se jiný policista na opačném konci republiky toho samého bude dožadovat a neuspěje, tak to podá k soudu a vy ty soudy budete, pane ministře, s největší pravděpodobností prohrávat. Protože ten soud řekne, že nemůže být jeden policista diskriminován, když druhému něco podobného bylo povoleno.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ondráčka, poté faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Je potřeba si asi uvědomit, že některé činnosti mohou být zakázány a jednomu příslušníkovi stejného policejního sboru naopak povoleny, protože přece jiné požadavky můžeme klást na příslušníka, který vykonává dohled na zbraně a střelivo, a druhého, který provádí vyšetřování závažné hospodářské trestné činnosti. Tento materiál vůbec není nic o výsluhách. Prosím vás, to nikde ze zákona nevyplývá.
Děkuji také za přesné dodržení času. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Nicméně žádného zájemce tady nevidím, takže se rozhlédnu... a končím tedy podrobnou rozpravu. Táži se znova na závěrečná slova. Přistoupíme tedy k hlasování o jednom návrhu, který tady mám. Je to návrh na zkrácení lhůty. Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Je to návrh pana poslance Bartoška. Návrh na zkrácení lhůty byl zamítnut. Přečtu omluvu. Ale jenom bych chtěl dodat, že bod byl přerušen. Bod byl přerušen po úvodním slově ministryně financí.
A já bych je tady s dovolením v krátkosti uvedl. Další věc. Aktuálně se vlastně v té databázi objevují pouze dluhopisy zaknihované. A zároveň další změnou je uložení povinnosti emitentovi informovat investory v emisních podmínkách o tom, že Česká národní banka neposuzuje prospekt z hlediska obsahu, ale pouze kontroluje po formální stránce úplnost údajů, které jsou vyžadovány. Pro účely insolvenčního řízení se proto navrhuje výslovné přiznání procesní subjektivity všem podílovým fondům a podfondům ze zákona. Ex ante kontrola depozitářem, tolerance nevýznamných chyb v oceňování a outsourcing pro fondy kvalifikovaných investorů, shromáždění podílníků a adaptace zákona na některá evropská nařízení, která začala platit od působnosti a účinnosti toho stávajícího zákona. Já jsem se to snažil takto shrnout. To znamená, je to tisk, který vypadá zdánlivě velmi složitě. Na druhou stranu jsou tam opravdu dvě, maximálně tři zásadní věci, které tady jenom chci vypíchnout. To znamená, je to opravdu adaptace na to nařízení o prospektu v těch dluhopisech.
Ano, paní poslankyně Kovářová se hlásí.
Ale bude se to opakovat i v tomto podniku? Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji všem krásné dopoledne, kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane premiére. Dovolte mi, abych také řekla pár slov k prodeji podniku ArcelorMittal jakožto obyvatelka Moravskoslezského kraje. ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal, kterou vlastní indický miliardář Lakšmí Mittal. Jak už jsme tady slyšeli, skupina musí ostravský podnik a několik dalších závodů v Evropě podle podmínek Evropské komise prodat, protože koupila největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měla by tak na evropském trhu příliš velký podíl. Novým majitelem se má stát firma Liberty House, která patří do globální skupiny Gupta Family Group Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sandžíva Gupty. Odboráři se obávají, že Liberty House chce vytvořit strukturu firem umístěných nad společností, která má sloužit k nákupu akcií ArcelorMittal Ostrava. Jako krytí půjčky slouží aktiva kupované společnosti. Cílem jednání odborářů je dosáhnout dohody o budoucnosti huti a podepsat dokument, který bude pokrývat klíčová témata, zejména zaručení zaměstnanosti, investice a další obchodní strategii. Přitom společnost Liberty House dle odborářů nemá zájem ostravskou huť rozvíjet. Nemá žádné plány do firmy investovat a uvedla, že strategie pro Ostravu je využívat stávající zařízení a být nízkonákladovým dodavatelem v regionu. Navíc, jak jsme tady slyšeli, společnost Liberty House nemá zájem o Energetiku, která je klíčovým zařízením hutí, a chce být do budoucna závislá na skupině ArcelorMittal, protože dřívější závod Energetika není součástí prodeje. To potvrdil i generální ředitel Liberty, který uvedl, že kupovaný balíček je již pro Liberty House tak velký, že nejsou schopni Energetiku koupit. Na dotaz odborářů, jak chce Liberty House řešit modernizaci zastaralé ocelárny, nepadla žádná konkrétní odpověď. Proto vás žádám, vážený premiére, vážená vládo, abyste udělali vše, co je ve vašich silách a zasadili se nejen o čistý a řádný prodej firmy ArcelorMittal, ale také abyste pamatovali na budoucnost zaměstnanců, strategický rozvoj celého podniku a potažmo i Moravskoslezského kraje, abyste nepodporovali pouze krátkodobá řešení, která možná přinesou pro danou chvíli nějaký efekt, třeba ekonomický, ale do budoucna aby to nebyl další Titanic vedle již potápějící se lodi OKD.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jako hejtman tohoto kraje tuto situaci velice pečlivě sledujeme. Já osobně se stýkám se zástupci společnosti Liberty House. Myslím si, že ta situace není úplně v našich rukou. A ještě jednu věc tady směrem k panu kolegovi prostřednictvím předsedajícího. Víte, ten kraj už dávno není krajem hornickým a ocelářským.
Ono to může pro někoho vypadat, že se tady bavíme o nějakém ostravském regionálním problému a je otázka, proč se tomu mají věnovat všichni poslanci.
Takže pokud máme odškodňovat, což je samozřejmě správně, tak bychom ale měli i odškodňovat na podkladě správných podkladů. Je to po hexavakcíně? Nebo je to po té kombinaci?
Dalším v pořadí je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Materiál, který teď máme na stole, je skutečně materiálem velmi závažným. Důvod, proč tak je, je docela složitý. Ve Spojených státech, kde by to člověk nečekal, je tam obrovský problém s očkováním jako takovým. Situace je velmi vážná. Máme centra, která se tím zabývají. To má svoji logiku. Není možné do toho vsunout všecky možné komplikace, které v průběhu několika roků po očkování mohou naběhnout. Já jsem porodník, tak vím, že v Americe probíhají žaloby na porodníka, že se dítě při porodu dusilo, když je mu 18 let a má poruchy kontaktu se ženami. To všechno probíhá jako žaloby. Čili propojovat některé věci do sebe volně teoreticky je skutečně podle mého názoru nesprávné.
Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Milan Brázdil. Připraví se pan poslanec David Kasal. Děkuji za dodržení času. Dalším je pan poslanec David Kasal.
To znamená, že smyslem pro založení je, jestliže se skutečně navýší peníze na tyto účely, protože jinak to kompletně nevybudujeme. Sám bych upřednostňoval v rámci subsidiarity spíše, aby to byly účelové peníze, které se dají do rozpočtového určení daní pro obce, nicméně tady považuji za důležité, abychom se o tomto bavili.
Pan poslanec Jiří Bláha.
Pojďme udělat novelu zákona o Státním fondu rozvoje, ale pojďme se nad tím zamyslet. Stát neumí dlouhodobě - neumí dlouhodobě - spravovat majetek. Za mě jednoduchá záležitost. Ano, tady kolega z nemocnice se drbe opět nad hlavou, ale to mě nikdy nepřekvapí. To znamená, že každý zaměstnavatel si v dnešní době váží svých zaměstnanců a rád investuje do jejich bydlení v okamžiku, kdy to bude s podporou státu. A ušetří na tom. A co na tom ušetří stát?
Asi jsem se zmýlil. Asi v nové době!
Nyní poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty.
A za další, je potom zapotřebí, abychom si vždycky uvědomili, kdo má jaký úkol, protože i developeři jistě jsou schopni zařídit skvělé bydlení pro ty, kteří na to mají, ale tady je zapotřebí uspokojit všechny skupiny.
A jinak je to jednoduché. Ti lidé nebudou bydlet společně s dalšími sociálními - a opravdu nemyslím si, že to je ta záchrana jediná. Měli by to postupovat v rámci těch kroků.
Legislativně se jedná o poměrně jednoduchou novelu.
Děkuji. Ten návrh potom prosím načíst v rozpravě. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeno pět poslanců a poslankyň.
Hezký podvečer, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na úvod chci nejprve jménem klubu SPD sdělit, že určitě podpoříme propuštění projednávaného sněmovního tisku do druhého čtení. To ovšem neznamená, že jsme s jeho obsahem zcela ztotožnění a spokojeni, a už vůbec to neznamená, že jsme spokojeni a ztotožněni s postupem a kroky vlády ve vztahu k našim důchodcům, potažmo s její činností v celé oblasti sociální politiky. I z těchto důvodů je vládou plánovaná výše růstu důchodů naprosto nedostatečná.
Obávám se, že sněmovna je neklidná a váš projev vůbec nevnímá.
Děkuji. Poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné mzdě trvale klesá. Nyní je zhruba na 37 %, přičemž tato i předchozí vláda hovořily o úplně jiných relacích, kterých hodlají v daném ohledu dosáhnout. Takovým stylem se ale deklarované hodnoty nenaplní. Vzhledem k těmto skutečnostem a k tomu, aby se i naši senioři v těchto příjmových kategoriích dožili doby, kdy i jim alespoň náznakem bude lépe, zde musíme postupovat mnohem rychleji, razantněji a ambiciózněji.
Vážené dámy, vážení pánové, v rámci tohoto tisku mám několik otázek na zástupce předkladatele, ministryni práce a sociálních věcí. Nejprve bych se rád zeptal, co vedlo předkladatele k náhlé změně původního návrhu zákona o důchodovém pojištění.
Děkuji za slovo. Jenom pro vaši informaci, ta komise se správně jmenuje komise pro spravedlivé důchody. Na základě její činnosti si myslím, že vládě na důchodech a důchodcích vůbec nezáleží. Myslím si, že kdyby vláda chtěla současnou tristní situaci velké části důchodců opravdu řešit, mohla paní ministryně Jana Maláčová aktuální návrh na zvýšení důchodů projednat s odborníky a s opozičními politiky na důchodové komisi, jak jsme se ostatně zavázali ve statutu této komise, kterým se zřizovala. Mám pocit, že paní ministryně používá spíše důchodovou komisi čistě v zájmu prosazování své politiky a svých mediálních zájmů a nesnaží se hledat konsenzus, ale jednání komise spíše využívá pro krytí svých nápadů nebo návrhů. Pokud by se vláda o důchodce opravdu zajímala, musela by chtít řešit i situaci především důchodců budoucích.
V tomhle fondu byly peníze z privatizace účelově vázány naprosto jednoznačně na bydlení. V podstatě je to taková jaksi otevřená rezignace naší vlády na řešení nejpalčivějšího problému pro ty, kteří nemají dlouhodobou nájemní smlouvu nebo kteří nemají vlastní bydlení. Ta transformace z fondu podpory bydlení na fond podpory investic není nic malicherného, není to jenom nějaká drobnost.